A já jsem rád, že na to máme stejný názor, a proto jsem i pozval všechny předsedy stran a hnutí na 15. března, abychom společně koordinovali naši zahraniční politiku v rámci Evropské unie. Liniové stavby... A proč lidi nedemonstrují za to, že nemůžeme dokončit ty obchvaty? A my ty zákony, my to nebereme politicky. My neříkáme, že všechno, co navrhla opozice, že je to špatně. My to skutečně projednáváme jako vláda objektivně. Objektivně i podle našich názorů. A není podle Ústavy omezena v rozsahu svých pravomocí, ale má svou plnou legitimitu. A my samozřejmě nechceme vládnout v demisi. I když my budeme pracovat, pokud získáme důvěru, úplně stejně, jako pracujeme dnes. Já v tom nevidím žádný rozdíl. Ano, my chceme získat důvěru Poslanecké sněmovny, ale my o tom intenzivně vyjednáváme. Včera v médiích byly nějaké hlasy, že vlastně nevyjednáváme, ale naše expertní týmy pracují a nevím, asi budeme dělat po každém setkání expertů tiskovku, ale my se skutečně snažíme. No a vyjednáváme s těmi, kteří chtějí vyjednávat. Chceme vládnout s důvěrou. Ústavní soud připustil, že oproti vládě s plnou důvěrou je co do legitimity a politického oprávnění vláda v demisi v pozici odlišné, což nutně vede k nutnosti restriktivně a přísně nahlížet na pravomoc takové vlády a vydávat nařízení a jiné akty vládnutí, zejména pokud by nesly zásadní a nevratné důsledky. Ale my prosím vás neděláme zásadní a nevratné důsledky. Vždyť my nic neprivatizujeme. My nic neprodáváme. No, tak to bylo v demisi. My jako hnutí jsme nechtěli žádné náměstky si vyměňovat, jak byla tradice. My jsme to nechtěli, protože my nemáme za sebou hordu lidí, kteří čekají na nějaké funkce. A my jsme byli proti. Moc se to tedy nepovedlo, my jsme byli také u toho a byla to naše chyba. Až praxe ukazuje, že je to skutečně problém. Ale já chci jenom říct, že co jsme my udělali? Takže zrušili jsme 11 míst politických náměstků. Tam byli čistě politici. Čistky na ministerstvech. Jen za první týden muselo odejít 20 náměstků. Ale to bylo za vlády ODS. Čistkám na ministerstvech padlo za oběť po nástupu ODS už 20 náměstků. Sociální demokraté vzkazují, že pokud se za dva měsíce vláda změní, vyčištěné opět dosadí a nově dosazené vyčistí. Takže takhle to tu funguje! My k tomu nepřistupujeme politicky. My k tomu přistupujeme podle kvality lidí! A pokud pan ministr Pelikán si vzal za náměstka pana Tejce, bývalého člena ČSSD, to je ten důkaz. Můj poradce je Cyril Svoboda z KDU-ČSL. Já jsem si nechal státního tajemníka pro EU pana Chmelaře za ČSSD. A co by se stalo, kdyby tam přišla ODS? No, tak by ho samozřejmě vyčistila. A další změny mají přijít. Snad největší výměny zažila ministerstva školství a vnitra.
Budeme zde rozhodovat o tom, jakým způsobem bude vypadat demokracie do budoucna v této zemi a co budeme ochotni, nebo nebudeme ochotni tolerovat, a to nejenom v Poslanecké sněmovně, ale i v naší společnosti. Věřte, že to je poměrně klíčové hlasování, které o mnohém rozhodne a mnohé ukáže. A za sebe říkám, že zažívám velké zklamání a rozčarování, že k tak zásadní věci neměl odvahu vystoupit alespoň jeden člen vlády, který by řekl stanovisko - když už ne za vládu, tak alespoň za sebe.
S přednostním právem pan předseda Bělobrádek.
To je základem křesťanství. Nikoliv oko za oko. To je jedna z věcí. A také bych chtěl, že Daniel Hermann, když se tady o něj opřel pan předseda Fiala vaším prostřednictvím, tak jeho přímí příbuzní zahynuli v rámci holocaustu právě nacistickou rukou. A on přesto je ochoten pracovat na smíření. Na tom, že nesmíme zapomínat, co se tady dělo, na všechna zvěrstva, na všechny nelidské a ukrutné věci. Šířit je dál jako jed. A to je zcela v protikladu s křesťanskými hodnotami.
Znovu se ptám, zda se ještě někdo hlásí s přednostním právem. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Já dám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 177 poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování tedy bylo zpochybněno. Já myslím, že vás znovu nemusím seznamovat s tím, o čem budeme hlasovat, že je to všem jasné. Je zde žádost o odhlášení. A já zahajuji znovu hlasování o pořadu schůze. Je zde nová žádost o kontrolu hlasování, které opět vyhovím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pořad schůze neprošel, taková je realita, takhle funguje demokracie, já to respektuji. Přesto zde mám potřebu říct jednu věc. Tímto jste, kolegyně a kolegové z hnutí ANO, převzali zodpovědnost za hodnotovou orientaci politiky České republiky. Přijali jste zodpovědnost za to, že Českou republiku ve vysoké ústavní funkci bude reprezentovat člověk, který znevážil a zneuctil oběti holocaustu druhé světové války!
Poprosím pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, aby nám tuto zprávu na mikrofon uvedl.
Dařilo se většině odvětví národního hospodářství, především pak průmyslu, ale i odvětvím ve službách. Ekonomiku budou nadále podporovat rostoucí zahraniční poptávka, robustní spotřeba českých domácností a celkově silná domácí investiční aktivita. Inflace se v závěru loňského roku nacházela v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky s postupně klesající tendencí. Celkové inflační tlaky nicméně zůstávají poměrně silné, přičemž odrážejí zejména zrychlující mzdovou dynamiku v podmínkách silného ekonomického růstu. Domácí inflační tlaky se podle našich předpokladů ještě krátkodobě zvýší v návaznosti na již zmíněnou napjatou situaci na trhu práce. Následně budou postupně zmírňovat také s přispěním stabilizačního působení měnové politiky České národní banky. Zesilující protiinflační působení dovozních cen bude v letošním roce odrážet zejména zpevňující kurz české koruny. Současně také plně odezní jednorázové vlivy, které zvyšovaly inflaci v minulém roce.
Pan předseda Stanjura má slovo.
Pan předseda Kováčik je velice zkušený parlamentní řečník a použil oblíbenou metodu: protestoval proti slovům, která jsem já nikdy neřekl. Nikdy jsem nic takového neřekl. Máme to v názvu už 27 let a já jsem na to náležitě hrdý. Ale nemusím to říkat každý den, každou hodinu, každou minutu, aby si toho všichni všimli. Buď si toho všimnou ostatní a platí to, nebo to neplatí. To, že máme všichni stejný mandát, neznamená, že po výsledku voleb, které jsem nevyhrál, budu mlčet čtyři roky a dívat se, co dělá většina, která v těch volbách byla úspěšnější. Tak abychom tak negativně nehodnotili výsledky voleb, volby v říjnu 2017 přinesly podle mého názoru několik velmi dobrých zpráv. Zaprvé, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím předsedajícího, nejhorší volební výsledek komunistické strany. To je pro mě osobně a pro naše voliče vynikající výsledek. A zdaleka nepláčeme, naopak se z toho radujeme. Mně úplně stejně vadí, když nás v zahraničí reprezentuje Tomio Okamura, jako když nás v zahraničí reprezentuje Vojtěch Filip. Jsem tady třetí volební období. Třikrát Vojtěch Filip kandidoval do vedení Sněmovny. Já jsem ho nikdy nevolil. Já to respektuji, ale nemá na to nárok nikdo. A tak jako Vojtěch Filip má právo kandidovat a být zvolen, tak já snad mám právo říkat, že se mi jeho kandidatura nelíbí a že budu hlasovat proti. Tak to prostě je. Nijak to nezpochybňuji. Ale říkám a hlásím se k tomu úplně vědomě, že mi to vadí. Není to vůbec jednoduché a je to poměrně vyčerpávající. Já sám jsem jako člen delegace, nikdy jsem nebyl vedoucí delegace, zažil několik vedoucích delegací z různých politických stran a musím říct, že já osobně jsem hodnotil jejich výkon různě. Ale myslím si, že pan předseda Hamáček podával skutečně výborné výkony v zahraničí. Může se vám to nelíbit. Jenom připomínám, ať se taky občas radujeme - nejhorší volební výsledek komunistů v dějinách nejenom České republiky. Pamatuji si, když jsme sem přišli v roce 2013 a měli jsme pouhých 16 poslanců, jak se k nám přezíravě dívali ti, kteří měli silnější kluby. A protože si to pamatuji, tak to nebudu vracet. Není to nic příjemného. Říkáte, že pláčeme nad výsledky voleb. Ne, my jsme se zvedli. Že to nestačilo na vítězství, to je evidentní. Věříme, že to příště bude lepší. Ale nebudu měnit své politické názory a nebudu mlčet jenom proto, že se to někomu nelíbí, a jenom proto, že jsem v menšině. My jenom ukazujeme na reálně fungující koalici v Poslanecké sněmovně, ať už je podepsaná, nebo ne. Každý den se to potvrzuje. Víte, co mi na tom vadí? A poté můžeme přistoupit ke standardní diskusi v Poslanecké sněmovně o konkrétních návrzích zákona. Ono by to ani fungovat nemohlo matematicky. Zkuste mi jmenovat kromě Severní Korey jinou zemi, kde to tak je. Tam tu důvěru nepotřebují. Zkuste mi v Evropě jmenovat vládu bez důvěry, která neměla důvěru nikdy, která pořádá výjezdy do krajů a slibuje zastupitelům a občanům světlé zítřky, i když nemá důvěru sněmovny. Ale nechci zabíhat do podrobností. Pan hejtman Vondrák ano. Tak patříte k těm, kteří o tom nechtěli mluvit, pane hejtmane prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem fakt zklamaný. Zkuste...
Já jsem přesvědčen, že má naprostou pravdu. Samozřejmě ten, kdo má historii, a KDU-ČSL je tady 99 let, tak máme za sebou podstatné chyby. Vyhodnotili jsme některé věci špatně, chybně, třeba Košický vládní program, Národní frontu. Když se bavil bývalý vysoký komunista s Pavlem Tigridem, bývalý soudruh Mlynář, a říkal mu: To jste nás špatně četli. Komunisté se dělí o moc, jen když musejí. To jste nás špatně četli. A já jsem přesvědčen, že i z vystoupení pana kolegy Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího jsme jasně slyšeli, že demokratická žumpa nebyla jen výrazem toho, že označuje a nálepkuje, proti čemu často prostřednictvím pana předsedajícího vystupuje Pavel Kováčik, abychom se nenálepkovali. Tak on nás nejenom nálepkoval, ale i urazil. Ale ono záleží, kdo vás uráží. Protože někteří lidé mě osobně urazit mohou pouze velmi těžko. Pravdou je, že to podle mého soudu nebylo jen označení konkrétních politických stran, ale demokracie jako systému. Je to pravda, mohou za to naši předchůdci, za něco můžeme i my. A já se nestydím to tady říct. To ovšem neznamená, že nemám právo kritizovat to, co se děje, a pojmenovávat věci pravým jménem. Vážení kolegové, vážené kolegyně, tím že jste nepřipustili diskusi, jste popřeli jeden z výroků Masaryka. My jsme tady při výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka slyšeli jeho jméno z úst předsedy poslaneckého klubu SPD. Tak abychom si některé výroky Tomáše Garrigua Masaryka zopakovali při této příležitosti. Takže vy jste ji zařízli. Ale dál už to nebudu komentovat. "Opravdová láska k národu je věc velmi krásná. Proto se o ní mnoho nemluví. "Fašismus je anonymní společnost nespokojených a odmítnutých s omezeným ručením k výrobě politických báchorek a lupičských historek." Musím se přiznat, že mi to v mnoha argumentech SPD něco připomíná. Myslím, že by jich bylo tady ještě daleko více, ale to nechám na jiné příležitosti k edukaci některých kolegů.
Prosím, máte slovo.
Tudíž oni požadovali, aby vláda jezdila do krajů, řešila konkrétní problémy, zajímala se o konkrétní problémy lidí, konkrétní zájmy krajů, a vyhrazuji se proti tomu, že by to byla nějaká píárová akce vlády.
Já bych poprosil pana poslance Kubíčka, se kterým mám dobré vztahy, aby mě poslouchal. Řekl jsem, že je to píárová akce vlády? Je to opravdu oblíbená disciplína a je nefér. Já jsem řekl, zda znáte v Evropě bizarní situaci, kdy vláda bez důvěry vyráží do regionů či krajů. Pak jsem také řekl, že kdyby vláda měla důvěru, že bych ocenil výjezdy vlády do regionů. Tak vůbec nechápu, k čemu jste vystoupil. Nic proti tomu, kdyby ta vláda měla důvěru. To je základní demokratické pravidlo. A já vím, říká to váš předseda, slyšel jsem to opakovaně: Co furt máte s tou důvěrou? Nechte toho, co furt máte s tou důvěrou? Takže až budete mít vládu s důvěrou, tak já budu první, který ocení, že ta vláda vyjíždí do regionů. A zkuste, máte určitě hodně analytiků, zkuste najít jinou evropskou zemi. Až bude mít důvěru, tak je to dobře. Naštěstí je nemáte.
Paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 9. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. S přednostním právem pan předseda Kalousek.
My se skutečně nedomníváme, že toto opatření systémově může pomoci i v případě, kdy jsou zatíženi ti nejmenší, kteří nemají obrat nad jeden milion korun. U malých podnikatelů nejde jen o bezprostřední finanční náklady, nýbrž i o zatížení podnikající osoby další starostí, kterých však má již nyní nad hlavu. Nelze přehlédnout ani to, že jsou zákonem jako třída likvidováni zejména starší, menší podnikatelé bez počítačových znalostí a online připojení. My v našem návrhu skutečně nevycházíme z filozofie, že každý, kdo podniká, je zloděj. Jsme prostě přesvědčeni o tom, že v daném případě můžeme unikátním a jednoduchým způsobem právě takto život začínajícím či starším malým podnikatelům zjednodušit. Děkuji vám za pozornost.
Ještě než udělím slovo panu zpravodaji a zahájím diskusi, s přednostním právem se hlásil pan předseda Bartoš, kterému samozřejmě udělím slovo.
Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl jenom navázat na svého předřečníka. My jsme se připojili k tomuto návrhu, dokonce jsme i v kampani měli heslo "všichni nekradou". Bavili jsme se s panem Andrejem Babišem. Proto jsme se připojili k tomuto návrhu, který zbavuje povinnosti. To neznamená, že zakazuje podnikatelům, kteří již zavedli EET, ho používat, ale skutečně hovoříme o tom, že je důležité vyčlenit tyto nejmenší podnikatele, neplátce DPH, a proto pirátská strana podporuje tento návrh a jsme jedni z jeho předkladatelů.
Prosím, pane zpravodaji. Máte slovo.
Parlamentní institut nám sdělil, že tento zákon není v rozporu s právem EU, a dále nám vláda sdělila, že s tímto zákonem nesouhlasí. Věřím, že při projednávání tohoto zákona najdeme tu správnou cestu pro ty, kteří EET používat musí, a pro ty, kteří EET používat nemusí. Myslím si, že hranice, která byla zvolena, byla zvolena velmi vhodně, nicméně o tom bude následující diskuse.
Já v tomto bodě otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásila paní ministryně financí, poté budeme pokračovat s řádnými přihláškami. A eviduji přihlášku do rozpravy pana zpravodaje, který má v tomto bodě přednostní právo. Bez přednostního práva, dobře.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Stanovisko vlády máte k dispozici. Vyslovili jsme, jak Ministerstvo financí, tak vláda, nesouhlas s tímto návrhem, a to v podstatě asi z takových zásadních následujících bodů. Nic takového prostě nebylo nikdy řečeno. Prostě jsme chtěli nastavit rovné podmínky všem podnikatelům. Nicméně my jsme neustrnuli a máme připravenou novelu zákona o evidenci tržeb a to je ten zásadní důvod, proč nesouhlasím s tímto předkládaným návrhem. Počítáme v této novele i s tím, že zavedeme nový typ offline režimu pro ty nejmenší.